Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Jsou to opět související pozměňovací návrhy. Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím.
Děkuji za návrh procedury.
Děkuji za slovo. Omlouvám se.
Ano.
To jste asi opravdu nepochopil. Já jsem to říkal. To se týkalo hlasování, já to tady mám v proceduře napsáno, říkat jsem to nemusel. Řekl jsem to.
Pak vznikají tyto zmatky. Tomu já rozumím.
Další vystoupení k proceduře nejsou, ale vzhledem k tomu, jak je složitá, tak o ní nechám hlasovat. Kdo je proti?
Děkuji. Stanovisko rozpočtového výboru - doporučuje.
Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 38, přihlášeno 176 přítomných, pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Děkuji.
Pane zpravodaji, já zahájím hlasování, pokud mi to dovolíte. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Jako čtvrté hlasování přistupujeme k hlasování pozměňovacího návrhu pod bodem B. Je to pozměňovací návrh pana kolegy Stanjury. Rozpočtový výbor má nedoporučující stanovisko.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Tato novela proto posiluje též nezávislost auditora.
Podstatou právní regulace na úrovni Evropské unie je harmonizace postupů při ověřování ročních účetních závěrek včetně těch konsolidovaných, stanovení požadavku externího zajištění kvality, veřejného dohledu, povinnosti statutárních auditorů a auditorských společností, zásad k zajištění jejich objektivity, nezávislosti a nestrannosti a zavedení disciplinárního a sankčního systému. Směrnice o povinném auditu rovněž poskytuje základ pro spolupráci mezi regulačními orgány v Evropské unii a třetích zemích. Na základě směrnice o povinném auditu byla Česká republika povinna instituovat nezávislý dohled nad auditorskou činností. Zákonem o auditorech byla proto zřízena Rada pro veřejný dohled nad auditem. Rada pro veřejný dohled nad auditem vykonává veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky a přitom musí dbát na ochranu veřejného zájmu. K dalším činnostem Rady pro veřejný dohled nad auditem patří spolupráce s Ministerstvem financí, Českou národní bankou a spolupráce s orgány dohledu nad auditory ostatních zemí. Z členství České republiky v Evropské unii vyplývá závazek zapracovat odpovídajícím způsobem unijní legislativu do českého práva. Navrhovaná právní úprava si klade za cíl implementovat evropské předpisy do českého právního řádu tak, aby byl zajištěn soulad s evropskou regulací povinného auditu.
Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Ten materiál má 506 stran, stovky navržených paragrafů. Je prostě nemyslitelné, abychom to schválili bez rozpravy a bez možnosti do toho zasáhnout.
V otevřené rozpravě se hlásí pan zpravodaj, poté pan kolega Volný. Já se ptám, kdo dál do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Ptám se, kdo navrhuje jiný výbor, protože organizační výbor nenavrhl žádný jiný výbor jako důležitý výbor k projednání. Lhůta k projednání v rozpočtovém výboru je na 30 dnů. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.
Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Farského -
Prosím, máte slovo.
Ten pozměňovací návrh pana kolegy Farského nebyl přijat. My nemůžeme předjímat, že to Sněmovna určitě odmítne.
Pan kolega na to nezapomněl. Já už jsem o tom hovořil s legislativou včera, když jsme se na to připravovali. A legislativa tvrdí, že se o tom musí hlasovat. Stanovisko rozpočtového výboru - nedoporučuje.
Hlasování končím.
Pokud není námitka, požádal bych o hlasování o zákonu jako celku.
Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.
Děkuji za slovo.
Já děkuji paní ministryni a otevírám rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Hnyková. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Poslanecký klub Úsvit podpoří návrh zákona i pozměňující návrhy kolegy Kaňkovského. Myslíme si, že je to pro tuto oblast velmi přínosné. Přesto dovolte pár vět na závěr. Musí mít personál, který ví, jak péči poskytovat, a musí se také vzdělávat. Myslím si, že v sociálních službách se od uvedení zákona do praxe hodně věcí zlepšilo, ale řada neregistrovaných zařízení dělá sociálním službám špatnou vizitku. Proto žádám razantnější řešení v této oblasti. Takové zacházení s klienty, kteří potřebují pomoc, přece naše společnost nemůže dopustit. Poslední oblast, kterou novela řeší a upravuje, se týká podmínek, za kterých je držení osoby v pobytových sociálních službách bez jejího souhlasu přípustné. Doufám, že takových případů bude velmi málo, protože to bude přinášet organizačně řadu problémů v praxi. Ale věřím, že se zvládne i tato oblast. Věřím, že pomůžete prohlasovat tento pozměňující návrh, a tak naplnit i požadavky zdravotně postižených, které vyjádřili ve své petici, pod kterou se, znovu připomínám, podepsalo 11 373 lidí. Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za podporu mého pozměňujícího návrhu a za pozornost.
Budeme tedy hlasovat o proceduře. Kdo je proti? Děkuji vám.
Stanovisko výboru je pozitivní, souhlasné.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Druhý návrh?
Stanovisko výboru je souhlasné.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat a to je třetí hlasování.
Stanovisko výboru nesouhlasné, nedoporučuje.
Děkuji vám. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Paní kolegyně Kovářová se hlásí? Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Za šesté budeme hlasovat o zákonu jako o celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Můžeme tedy jednotlivé návrhy přednášet a vyjádřit se k jejich podpoře či nepodpoře. Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Prosím tedy pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby případně uvedl třetí čtení návrhu. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych při uvedení tohoto zákona byl stručný, neboť debata o tomto zákoně v této instituci byla již poměrně velmi košatá. Následně jej projednal hospodářský výbor jako garanční. S postojem garančního hospodářského výboru souhlasím, a proto mi dovolte, abych vás požádal o podporu pozměňovacího návrhu, který tento výbor doporučuje.
Pan kolega Vozka? Také ne.
Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny jako garanční výbor navrhuje následující pořadí hlasování. Pokud by byl schválen, bude nehlasovatelný pozměňovací návrh A. Pak bychom hlasovali případně o pozměňovacím návrhu A, pokud by tedy neprošlo B, a naposled bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.
Procedura je jednoduchá. Požaduje někdo hlasování o proceduře? Kdo je proti? Děkuji. V hlasování pořadové číslo 83 z přítomných 162 pro 137, proti nikdo, návrh byl přijat.
Prvním návrhem jsou legislativně technické úpravy.
Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 84 a ptám se, kdo je pro. Další návrh.
Dále hlasujeme o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. Hospodářský výbor doporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Dále konstatuji, že pozměňovací návrh pod písmenem A je nehlasovatelný, a můžeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Přednesu návrh usnesení vzhledem k tomu, že o všech návrzích, které byly hlasovatelné, bylo hlasováno. Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pokračovat budeme bodem číslo Pan ministr má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Bude to podstatně méně díky panu ministru Babišovi. A já se skutečně nemůžu smířit s trendem, který tady zavádí pan ministr Babiš, to znamená vzít více obcím a pustit peníze do státního rozpočtu. Pan ministr Babiš nedokázal reformovat státní rozpočet. Jediné, na co se soustředí, aby do toho děravého rozpočtu nalil více peněz na úkor obcí, na úkor krajů. A už nebudu komentovat ten děravý rozpočet pana ministra Babiše.
Děkuji. To byla poslední přihláška do rozpravy.
A obce dostaly podstatně víc peněz. A dneska máme stále pozitivní rozpočet. Máme jeden z nejlepších rozpočtů v historii této země - přebytkový. Tak nevím, kde je ta díra.
Děkuji a táži se, zda je zájem o závěrečná slova pana zpravodaje, případně za další výbor, který projednával, pan poslanec Bendl jako zpravodaj. S přednostním právem? Také pan poslanec Kučera stahuje. Tudíž nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Svolám kolegy z předsálí. Poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 68, přihlášeno 171 přítomných, pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Děkuji, paní předsedající. To znamená, jako první hlasování budeme hlasovat o návrhu rozpočtového výboru.
Banky budou povinny používat ve svých sazebnících a obchodních podmínkách jednotnou terminologii, což usnadní orientaci klientů. Cílem je, aby spotřebitelé mohli banku jednoduše změnit, jestliže v jiné bance dostanou lepší nabídku. Návrh zákona počítá s tím, že přiměřenost ceny za základní platební účet se bude posuzovat podle obsahu konkrétního účtu, a to především s ohledem na cenu obvyklou na trhu. Dalším důvodem předložení novely je přizpůsobení českého právního řádu evropskému nařízení o mezibankovních poplatcích. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo. V dokumentu k tisku jsou tyto varianty vyhodnoceny a na základě tohoto vyhodnocení je formulována konečná podoba návrhu zákona. Na půdě Poslanecké sněmovny se tady pak můžeme bavit o těch variantách a případných pozměňovacích návrzích. Naopak dodatečné náklady bude tato úprava přinášet úvěrovým institucím, a to zejména s nutnou úpravou jejich informačních systémů, které bude nezbytně nutné adaptovat na změny. Náklady vzniknou kvůli povinnosti sjednotit označení služeb spojených s platebním účtem a zavedením změny platebního účtu. Návrh stanoví, že přiměřenost ceny má být posuzována především vzhledem k ceně obvyklé na trhu. Podle předloženého návrhu zákona bude dohled nad plněním povinností poskytovatelů platebních služeb vykonávat Česká národní banka. Návrh zákona také stanoví správní delikty za porušení povinností vyplývajících z nařízení a určuje příslušné orgány dohledu, kterými jsou Česká národní banka, Česká obchodní inspekce a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.